Je přihlášena z místa paní poslankyně Babišová. Ano, rozumím, zaznamenal jsem tento návrh. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Otevírám bod Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky Tímto bodem jsme se zabývali ve středu 7. března tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Pokud by na něj byly kladeny nějaké otázky, tak je zde připraven. A protože se jedná o druhé kolo již rozběhlé tajné volby, není v tuto chvíli rozprava a já prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal v této věci slova.
Tak i zde budu stručný, ale omlouvám se, bude to trvat o dvě minutky déle, protože vám dlužím vysvětlení, jak bude ta volba organizována. Tady se tedy jedná o Státní fond kinematografie. Volební komise přijala usnesení číslo 53, které máte k dispozici. Pokud nejsou námitky, nebudu ho číst, abych nezdržel, ale vysvětlím postup. Za prvé za člena Rady fondu kinematografie pana Jana Svěráka. Ještě minulá Sněmovna na konci června se pokoušela volbou to místo doplnit, ale nikdo nebyl zvolen. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman doručil nominaci již na konci sedmého volebního období a současný pan ministr na té nominaci setrval.
My se bavíme ve skutečnosti o zákoně proti praní špinavých peněz a konkrétních paragrafech. Nic takového tam není. Tady jde o případ, kdy klient přijde za advokátem, aby pro něj udělal nějaký obchod. A my si myslíme, že v případě, že advokát dělá pro klienta obchody, tak na toho advokáta mají platit stejná pravidla jako na toho klienta. My se vůbec nebavíme o nějaké právní pomoci, vůbec se nebavíme o zastupování. Bavíme se o tom, že někdo provádí obchody skrz advokáta proto, aby zabránil kontrole Finanční správy nad těmi obchody. Proto podle nás je přiměřené to v těchto konkrétních ustanoveních - a je tam jenom identifikace klienta a kontrola klienta - v těchto ustanoveních nám přijde rozumné, aby se ty informace poskytovaly. Takže my se tady bavíme o situacích, kdy advokát pro klienta provádí obchodní činnost. Náš návrh vůbec žádným způsobem nemění ten proces, žádným způsobem nerozšiřuje okruh poskytovaných informací. A jinak se tam normálně používají ta ustanovení, která platí pro celou Evropskou unii.
Mám tady dvě faktické poznámky. Takže jako prvního vyzývám pana poslance Ondřeje Veselého a připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Jan Chvojka.
Děkuji za slovo. Opravdu nezaměňujte tyhle dvě věci.
To jsou informace o kontrole klienta a identifikaci klienta. Žádné další informace to nejsou. To je prostě výmysl.
Děkuji, pane poslanče. Nyní bych přečetl omluvy, které se mi už tady nakupily. Takže z toho vyplývá, že pan premiér nebude přítomen na interpelace. Tak a teď tady mám - pan poslanec Chvojka mě původně oslovil - s přednostním právem?
Budu velmi stručná.
A je naší povinností toto respektovat. Pokud toto bude prosazeno, stejně všichni víme, že se k tomu okamžitě bude vyjadřovat Ústavní soud.
Pan poslanec Jan Volný se přihlásil s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Václav Klasu.
Děkuji panu předsedajícímu za slovo.
Přečtu přihlášené k faktickým poznámkám. Pan poslanec Klaus, Michálek, Langšádlová, Zahradník, Bartoš, Benda. A pan předseda Bartoš se hlásí s faktickou, nebo s přednostním?
Jenom krátce k těm emocím. Všimněte si, s jakou nenávistí v hlase vyslovuje pan poslanec Michálek slova "advokát Sokol". Takoví jako advokát Sokol. Smějí se tomu tady u pultíku, podobně jako nějaká jiná hnutí se tady smávala v minulosti. Vy zavádíte něco podobného a ještě se tady tomu vesele řehtáte.
Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou.
Zazněla tady otázka na kontrolní mechanismy. Dále tam je, že ty informace budou vyžádány formou výzvy, takže ta taky vyžaduje nějaké odůvodnění, byť samozřejmě v těch daňových řízeních to bývá poměrně stručné. A ta formulace "skutečnosti nasvědčující", no to je úplně stejné jako v trestním řádu. Takže ty kontrolní mechanismy jsou tam zabudované, jsou tam pevně a věříme, že k tomu zneužívání docházet nebude.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je naše chyba. Ale přesto bych chtěla moc poprosit.
Mám před sebou ještě čtyři faktické poznámky a pak přednostní právo paní ministryně. Nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Ivan Bartoš také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když se tady v této Sněmovně jedná o prolamování svobod, tak to vždycky vzbuzuje bouřlivou diskusi.
Každý tu bilanci bude mít trošku jinou. Já si to nemyslím, já v takové zemi žít nechci. Není to jenom nějaká technická právní nebo ekonomická debata o tom, jak bránit daňovým únikům. Je to velká debata o tom, že tu máme nakročeno k velmi výraznému zásahu do soukromí a do svobody a k velmi výraznému narušení jednoho ze základních právních principů, který k demokratickým státům patří.
Dalšího přihlášeného do rozpravy mám pana poslance Ferjenčíka.
Ta se velmi výrazně zredukovala, vypadly z toho právě IP adresy a geolokační údaje klientů bank. Takže ten proces má dokonce dvě instituce, skrz které probíhá nějaký filtr, jestli to není zneužívané. Má na to aparát, má na to zdroje, je to rozhodnutí podle správního řádu, může se normálně soudit v případě, že by měla pocit, že se dělá nějaká nepravost.
A opět se můžeme ptát, kde jsou všichni ti aktivisté, všichni ti ochránci lidských práv. Proč proti tomuto nedemonstrují všichni ti ochránci svobod, jindy tak agilní? Prostě mlčí, tedy tím pádem s tím souhlasí a nevědí, že se to někdy může obrátit i proti nim. A navíc ještě jedna věc. Navrhuje to strana Pirátů, tedy strana, která založila svoji existenci kdysi dávno na tom, že existuje podle jejich názoru svoboda čerpat z duševního vlastnictví jiných osob neomezeně a kopírovat a stahovat a čerpat ze všech možných zdrojů bez omezení.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom rychle vyklíruju. My jsme byli založeni s postulátem, že dbáme právě na ochranu soukromí člověka ve 21. století a na svobodné šíření informací a hledání vyváženosti mezi těmito dvěma zájmy. První je nepravda, která tady zazněla o jakémsi pokoutním připravování lobbistického návrhu s Ministerstvem financí. Jakub Michálek na výboru přednesl svůj názor, že by tam chtěl tuto věc doplnit, a následně žádal ministerstvo o součinnost, což je v legislativě v České republice běžné. Tak to prostě je. Ale my jsme tedy údajně mladí a naivní, ale argumentujeme tady věcně, zatímco já zde slyším spíše nějaké přání, nebo emoční vyjádření, či nějaké takové trošku divadýlko, možná pro diváky, nebo do záznamu.
A paní ministryně potom s přednostním právem - mám zaznamenáno. Pan kolega Benda - faktická poznámka.
Já tvrdím naopak, že Andreje Babiše obcházíte, že se spojujete s Ministerstvem financí proti vládě. Ale kvůli tomu bych se nehlásil. Nemluvme prosím o praní špinavých peněz a financování terorismu. To nemá s tímto vaším návrhem nic společného. To, o čem vy se bavíte, jsou možná potenciální běžné daňové úniky, ale nikoli to, co postihuje směrnice AML.
Paní poslankyně Helena Válková také s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. A není pravda, že tyto země by šly nad rámec směrnice. Takže by bylo dobré se držet opravdu věcných faktů a nemást poslance, kteří třeba nemají zrovna tuhle problematiku tak nastudovanou.
Ještě pan poslanec Michálek s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem paní ministryně financí.
To znamená data o obchodních transakcích.
Ještě faktická poznámka paní kolegyně Válkové. Nyní pan poslanec Munzar také s faktickou poznámkou. Paní ministryně je velmi trpělivá, čeká na svou příležitost.
Ano, směrnice DAC 5 obsahuje odkazy na AML. Ale váš návrh jde nad rámec této směrnice, takže se netýká ani DAC 5, ani AML.
Děkuji. Nyní paní ministryně financí s přednostním právem, poté pan poslanec Martin Kupka řádně přihlášený do rozpravy.
Dámy a pánové, budu se snažit být věcná a stručná. Ale tento test proporcionality je vlastně tím, že pan poslanec Michálek navrhuje limit 500 tisíc korun, tak je vyřešen. To je v pořádku. Takže to je legitimní proces, který běžně funguje. On tam žádný není. Já vím, jak to celé bylo.
Prosím, máte slovo v rámci obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Jsem přesvědčen, že tomu tak není. Pro běžnou tuzemskou správu daní to podle názoru mnoha ústavních právníků - a Legislativní rady vlády, což zdůrazňuji - udělat možné není. To souvisí samozřejmě i s tím, jak podle mého názoru jsme byli paní ministryní mylně informováni o tom, jak je implementováno všude v Evropě. V Německu, ve Francii i ve Španělsku - a teď jsem to ověřoval - je to přísně omezeno jenom na praní špinavých peněz, tedy na boj s organizovaným zločinem, nikoliv na běžnou správu daní. Paní ministryně, pokud takhle informuje Sněmovnu libovolný poslanec, tak on prostě nemá podklady svého úřadu, ale když takhle informuje Sněmovnu ministr vlády, tak to je hřích. Vy ji uvádíte v omyl, když tvrdíte, že Německo a Francie používají tento nástroj pro běžnou tuzemskou správu daní. Odvolávání se na úzké hrdlo 500 tisíc korun sice může vypadat v první řadě hezky, ale znovu. Vy tady chcete prolomit ústavní právo na základě úvahy, že by mohla být neodvedena daň. No tak ten berní úředník uváží, že by mohla být neodvedena daň až 600 tisíc korun, podá žádost na komoru, ta komora nemá žádnou možnost to odmítnout. Pozměňovací návrh poslance Michálka jí tu možnost nedává. To je na tom strašlivě nebezpečné. A onen často zmiňovaný argument, že když na to má právo daňový orgán z jiného státu, přece na to musí mít právo i tuzemský správce daně, tak bych prosím rád upozornil na jednu významnou okolnost. Promiňte, milí němečtí přátelé, milí francouzští přátelé, informace, kterou požadujete, je u nás chráněna profesním tajemstvím, nemůžeme vydat. Tohle všechno zvažovala Legislativní rada vlády, tohle všechno zvažovala vláda, když tohle přání Ministerstva financí odmítla, a proto to ve vládním návrhu není. Paní ministryně, já teď namodeluji příklad, který se vám ještě nemohl stát, protože jste neobhajovala státní rozpočet v Poslanecké sněmovně, který se velmi podobá současné situaci, a já doufám, že se vám to nikdy nestane. No a každý ten ministr by to samozřejmě chtěl. Paní ministryně, já nevím, jestli si uvědomujete, že vy teď tohle přesně děláte. Není to pravda. My to do toho zahraničí máme možnost odmítnout, pokud to prolamuje tajemství. Vůči tuzemské správě už tato možnost neexistuje.
Děkuji panu poslanci za vystoupení a mám tady dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen reagovat na tu opakovanou tezi, že to odmítla Legislativní rada vlády.
Vládní návrh z tohoto poslaneckého návrhu vychází, rozšiřuje ho o řešení stejné situace u příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, které ten původní poslanecký návrh neobsahoval.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.
Také zde zaznělo, že tento tisk je již ve výboru. My cítíme potřebu jako klub KDU-ČSL, aby problematika, kterou tento návrh zákona řeší, byla urychleně vyřešena. Proto dnes tento zákon podpoříme. A vzhledem k tomu, že se minimální mzda v posledních letech navyšuje opakovaně, a já sám to vítám, tak pro tyto lidi je to velmi demotivující. A já chci poprosit paní ministryni, aby zmonitorovala ty problémy, které v této oblasti ještě jsou, a připravila v urychlené době nebo v co nejkratším čase jejich legislativní řešení. A na úplný závěr si dovolím jednu takovou osobní poznámku. Často jsou poslanecké novely brány jako zdržování a jako něco, co je nepatřičné. Děkuji vám za pozornost.
Vy nemáte žádnou důvěru.
Je to jednoduché, jsou tam tři věci, jsou tam horníci, jsou tam vojáci a jsou tam policajti. Mě to mrzí.
S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Nacher, pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Tím jsem uklidňoval ty horníky a myslel jsem skutečně, že tu devadesátku tady dneska dáme a že to projde, protože to je kompromisní návrh.
Děkuji za slovo. Čtyři. Čtyři na jedné schůzi. Za druhé. Porovnejte důvodovou zprávu, text důvodové zprávy poslaneckého návrhu a vládního návrhu a zkuste tam najít pět rozdílů.
To bych vlastně nemohla dělat skoro nic.
Přečtu dvě omluvy. Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.
Paní ministryně, trestných činů je hromada. Je jich spousta. Ale jenom několik málo trestných činů představuje takové společenské ohrožení a boj s nimi představuje takový veřejný zájem, že opravňuje zásah do ústavních práv.
Nyní tedy nevidím nikoho ani na faktickou poznámku, ani do obecné rozpravy.
Je tam, obsahuje legislativně technický návrh, takže ten nejdříve. Ano? Děkuji vám. Bylo schváleno. Kdo je proti? Děkuji vám.
Rozpočtový výbor doporučuje přijmout tento pozměňovací návrh. Výbor přijal doporučující stanovisko.
Děkuji vám. Můžeme tedy pokročit.
Stanovisko výboru je nedoporučující. Ano, je to pravda. Proto nechávám hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Všechny vás znovu odhlásím, požádám vás o novou registraci. Rozhodneme v hlasování číslo 117, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednání tohoto bodu jsme přerušili včera 20. března. Bod byl přerušen před otevřením obecné rozpravy po úvodním vystoupení navrhovatelky i zpravodajky. Paní ministryně Jaroslava Němcová už je na místě u stolku zpravodajů a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Šafránková také už je na místě.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Že žijeme v době, kdy prokazatelně dochází ke zneužívání zajišťovacích příkazů, dokonce to konstatovaly soudy. Je jasné, že základním úkolem státu není jen zajistit výběr daní, ale že základním úkolem státu je také chránit občany, chránit svobodu občanů a chránit občany před chybami, ke kterým dochází i v případě úřadů, i v případě soudů. Proto má právní řád tolik různých pojistek a je postavený na principu vah a protivah. A v okamžiku, kdy se to odehrává, předkládá se návrh, který evidentně tu rovnováhu prolamuje a najednou straní presumpci viny, straní tomu, že dostávají prostor ti, kteří i v případě, že ten dotyčný třeba má už jenom opravit chybu, má mu to poradit daňový poradce, tak je dopředu vlastně vinen, protože by vlastně mohl způsobit nedoplatek. Přeloženo do řeči toho pozměňovacího návrhu by to znamenalo, že bychom vlastně měli pozavírat všechny, u nichž přijdeme na skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází nebo v budoucnu možná dojde k nějakému trestnému činu. Nechtěl bych žít ve státě a nechci žít ve státě - proto také tady vystupuji v případě této debaty - nechtěl bych žít ve státě, který opravdu dál snižuje důvěru lidí v to, že je stát také ochrání. Že je ochrání před chybami úřadů, soudů, že je ochrání třeba také v tomhle případě i před tím, že mohou spáchat sami chybu a mohou ji opravit. Skutečnosti nasvědčující tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje, dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti.
Mám tady dvě.
Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího právě na mého předřečníka. No, samozřejmě, vždyť se jedná o zákon nebo o proceduru, která by měla řešit prevenci těchto činů.